No, jestli tři desetiny procenta v bilionovém státním rozpočtu je drama, nevím. Samozřejmě škoda každé koruny. A je jenom otázka, jestli politické rozhodování lidí z regionů, kteří se rozhodli, že přidají té škole a ne jiné škole, je o tolik kvalitnější než rozhodování úředníků na ministerstvu. Spíše je otázka, pokud projdou ty navýšené vládní rezervy, co se s nimi stane, na co budou použity. Protože ty tři desetiny procenta rozhodně neznamenají nějaký velký prostor pro realizaci priorit nové vlády. Čili to pokud jde o ty nešťastné plošné navýšené vládní rezervy. Ta plošnost samozřejmě je problém a je dobře, že je navrženo ji zkorigovat alespoň v oblasti Grantové agentury. Pokud jde o pozměňováky, které byly načteny z pléna Poslanecké sněmovny. Ale ono je také důležité, jak se ty priority naplňují, jak se realizují. Je to jeden z mála konkurenceschopných faktorů naší země, pokud tento sektor bude šlapat a nebude pouze byrokraticky spravován a ty peníze doputují tam, kam mají. Když to shrnu, snad se nezachovám příliš jako falešný prorok či špatný prognostik. Já odhaduji, jak asi ty pozměňovací návrhy dopadnou. Budu rád, když některé drobné, včetně těch z naší dílny, projdou. Předpokládám, že rozpočet schválený bude. Přesto se přimlouvám za ty dílčí pozměňovací návrhy, které jsem zmínil a které jsem naznačil. Děkuji za vaši pozornost a nyní už chutě do díla.
Po něm pan poslanec Bendl.
Opět jen velice stručně. Já jsem slíbil Mládkovi, že nebudu zdržovat, tak nechci zdržovat. A za to jsem byl velmi kritizován předsedou KSČM v prvním čtení tohoto rozpočtu, který řekl, že právě já bych neměl mluvit o suverenitě Sněmovny, když jsem zrušil medvěda, a tím jsem zbavil Poslaneckou sněmovnu suverenity. S tou kontinuitou argumentů to dneska nějak, kolegové, trošku skřípe.
Děkuji za slovo. Pan poslanec Kalousek už tady jednou dneska řekl, že je nějaký vykolejený. Já bych nerad, aby jeho vlak způsobil nějaké železniční neštěstí, takže ho vrátím zpátky do kolejiště. Ta moje poznámka směřovala k tomu, že dokud o některých drobných výdajích v řádu 1, 2, 3, 4 miliardy rozhodovala Poslanecká sněmovna, byla tam bouřlivá diskuse. Ten se přestěhoval ze Sněmovny k úředníkům. Teď, když totéž dělá současný nebo bude dělat budoucí ministr financí, tak je to špatné.
Největší problém, který vyvolává emoce v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí, je problematika sociálních služeb. Nechápu ani vládu, ani ministerstvo, ani koalice, proč každý rok vytvářejí v této oblasti tak citlivé a vnímané i médii takový tlak a takový problém. Každý rok nakonec prostřednictvím rozpočtového výboru se prostředky nacházely. Zbytečně jsme se stresovali, ale zbytečně jsme stresovali poskytovatele a klienty, kteří do března nevědí, na čem vlastně budou. Proto výbor pro sociální politiku přijal doprovodné usnesení, ale bohužel nebylo potvrzeno už v rozpočtovém výboru a předloženo této Sněmovně a nikdo ho nenačetl, protože jsou tady samozřejmě jiné pozměňovací návrhy, tak se asi předpokládá, že to je zbytečné, aby vláda stejně jako v minulých obdobích s rozpočtovým výborem tento problém vyřešila. Prostřednictvím pozměňovacího návrhu v Poslanecké sněmovně. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Opálkovi. Než dám slovo panu předsedovi Kalouskovi, jenom oznámím pořadí řečníků. Potom pan poslanec Gabal, který je přihlášen do rozpravy. Nyní má slovo s přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 pan poslanec Kalousek.
Dámy a pánové, dovolte, abych jen stručně shrnul hlavní priority klubu TOP 09, které zazněly ve druhém čtení. Je to především podpora vědě a výzkumu. To návrh tohoto rozpočtu nezajišťuje. Proto prosím o podporu pozměňujícího návrhu paní poslankyně Putnové. Další prioritou je otázka svízelné a v možnostech samospráv neřešitelné situace v lokalitách kolem metropolí způsobené změnou životního stylu mladých rodin. Další prioritou, která zazněla, byla podpora aktivní politiky zaměstnanosti, nicméně formou změny poměru mezi výdaji aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti. A to právě proto, abychom nediskutovali pouze o objemu peněz na aktivní politiku zaměstnanosti, ale také o efektivitě. Takže to, na čem nám náleží, je změna toho poměru, aby byl kladen důraz na efektivitu aktivní politiky zaměstnanosti.
Děkuji, pane předsedo. Nyní má slovo, rovněž s přednostním právem, pan předseda klubu ODS pan poslanec Stanjura. Připraví se pan poslanec Gabal.
Jsou to naše čtyři priority. Mohli jsme to skutečně hlasovat zvlášť. Hlavní důvod byl podle mého názoru nešťastný návrh pana poslance Novotného ve smyslu, odkud bere peníze na podporu sociálních služeb. Myslím si, že náš v objemu téměř identický návrh, který máte pod písmenem B4, je prostě lepší, řeší problém v oblasti sociálních služeb, ale nebere peníze z důchodového pojištění. Jenom zas příště, až budete mluvit o nové politické kultuře, tak si vzpomeňte, že jste ani v tomhle procedurálně nechtěli vyhovět opozici.
Nyní má slovo pan poslanec Gabal.
Protože během dosavadního projednávání rozpočtu se na nás snáší kritika za rychlost a pro snahu projednat rozpočet do konce roku. A skutečně nebylo zde zřetelně řečeno, proč tak činíme.
Námitka je, když se něco přijme a někdo namítá.
Budeme tedy hlasovat, tak jak tyto protinávrhy byly předneseny. První protinávrh přednesl pan předseda klubu Stanjura. Kdo je proti tomuto návrhu? Ještě zde byl protinávrh pana poslance Opálky.
Ano. Stanovisko také negativní.
Také negativní, dobrá. Kdo je proti tomuto návrhu?
Ano, s tou úpravou, kterou navrhl pan kolega Stanjura a pan kolega Kalousek.
Kdo souhlasí s procedurou navrženou zpravodajem, ve znění pozměňovacích návrhů pana poslance Kalouska a pana poslance Stanjury, které zpravodaj akceptoval? Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. S procedurou byl vysloven souhlas. Paní poslankyně Nohavová se nehlásí? Ne, odmazávám. Zeptám se, kdo se do rozpravy hlásí. Dám slovo panu poslanci Opálkovi.
Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, předpokládal bych, že před procedurou by měla zaznít ještě diskuse, aby případně ovlivnila hlasování. Ale všechno je připraveno, tak mi dovolte jenom pár poznámek. Státní rozpočet, ke kterému se téměř nikdo nehlásí, byl vypracován podle zákonů, které jsou platné a které schválily předchozí vlády. To znamená z každé kapitoly plošně něco stáhnout, a pak v budoucnu se rozhodnout, jak to využít. Jestli to je medvěd pro novou vládu, nebo je to forma škrtformy plošně, tak jak jsme na to byli zvyklí z minulých let, nevím. Proto jsem chtěl seřadit hlasování o sociálních službách tak, abychom napřed hlasovali ty, které právě do těchto mandatorních výdajů nesahají. Nevím, kde na ni vezme, když vlastní poslanci předpokládané koalice se snaží ještě z této částky snížit. Co se týká nemocenského pojištění, nemocenské pojištění bylo nějakou dobu vypláceno tři týdny zaměstnavatelem jako náhrada mzdy. Od roku 2014 se vracíme znovu k systému, že od 15. dne bude nemocenskou vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení. Proto tam je ten nárůst, na který zrovna sahají některé návrhy. Protože je to mandatorní výdaj. A vy tam přidáváte sem tam nějaký milion.
A v tomto bodě začíná vážná debata. Za druhé jsme zcela ve shodě s našimi kritiky, že je třeba neprodleně nahradit končící a po mém soudu vyhaslou vládu bez vazby k výsledkům voleb a bez parlamentního mandátu a nahradit ji vládou, která splní standardní požadavky demokratického parlamentního systému podle naší Ústavy. Zda potřebujeme vytvářet ad hoc rezervu - uvedu zde jen jeden příklad, který jsem si náhodou a asi laicky načetl. Takových věcí může být o dost víc a předběžná opatrnost je na místě. Nad projednávaným rozpočtem si skutečně uvědomuji, že přebíráme králíka v pytli, a nikoliv proto, zda dokážeme podrobně prostudovat a diskutovat a analyzovat 900 stran rozpočtu, ale zda dokážeme dohlédnout skutečný stav státu, jednotlivých institucí a jejich financí. Nám totiž stát nepředává vláda, která jej spravovala v předchozím volebním období. Nedostáváme podrobné šanony o běžících projektech a strategiích. Já i úřednická vláda zde paradoxně sedíme proto, že předchozí vláda se poroučela skandálem a obrovským selháním, které vyvolalo masivní a v jistém smyslu nikoliv první, ale bezprecedentní zneužití vojenské zpravodajské služby z úrovně jejího minulého i následného vedení. A přitom pro naše spojence je to významný projev klientelistické deformace práce služby. I z toho je potřeba vyvodit závěry. Byla tedy cenou za rozpočtovou odpovědnost a úspory šibenice právního státu, zvaná amnestie prezidenta Václava Klause? Celý rok, tuším 2011, bombardovala švýcarská prokurátorka Haldemannová tehdejšího vrchního státního zástupce a ministra financí, abychom se přihlásili k poškození a dostali tak peníze zpět. Nepřihlásili jsme se, protože nám chyběly podklady a nechyběly nalezené miliardy. Ale naši kritici se mýlí v tom, když náš postup označují za nekompetentní, rezignující na ústavní odpovědnost, a tudíž lajdácký.
Děkuji panu poslanci Gabalovi. Pokud na ní trvá, tak mu samozřejmě umožním vystoupit ve dvou minutách.
Přiznám se, že mě mírně vykolejilo vystoupení pana poslance Gabala, který zdůvodnil ono navýšení vládní rozpočtové rezervy profinancováním jakéhosi budoucího rozpočtového rizika. Co si máme myslet, kolegové, o vašem postupu, když ho ani nejste schopni zdůvodnit jednotnými argumenty? Slyšel jsem 14 dní, že tento návrh na navýšení vládní rozpočtové rezervy vůči provozním výdajům je proto, že ty peníze chcete ušetřit. A vy si s nimi nechcete poradit, vy si na ně chcete udělat rezervu. Ale přiznám se, že bych se lépe orientoval v parlamentní diskusi, kdybyste svůj postup dokázali obhajovat jednotnými argumenty.
To byla faktická poznámka pana poslance Kalouska. Před vystoupením pana poslance Dolejše je zde přednostní právo předsedy klubu hnutí Úsvit pana poslance Radima Fialy.
Děkuji za slovo. Ale vraťme se k dnešnímu třetímu čtení. Hnutí Úsvit má několik priorit. Jednak jsou to priority na platy zaměstnanců v sociální péči a na platy učitelů, které jsou reálně podhodnocené a které navrhujeme změnou struktury výdajů zvýšit. Jsou to nejdůležitější věci, které dnes chceme podpořit, a žádáme vás také o vaši podporu.
Děkuji. Připraví se pan poslanec Petr Bendl, který je zatím posledním přihlášeným do diskuse.
Příjemné adventní dopoledne, milé kolegyně, vážení kolegové, vládo.
Ještě pan poslanec Kalousek.
Děkuji za slovo. Já bych rád panu ministrovi objasnil, co některé z nás uráží nebo neuráží. Nás ani, pane ministře, neuráží tak to, co navrhujete, jako to, kdo nám to navrhuje. Prostě člověk, který nedostal důvěru od nikoho, který byl nelegitimně jmenován, který nezískal důvěru ani od Poslanecké sněmovny, ani od veřejnosti, člověk, který svým nekompetentním rozhodnutím zdevastoval českou policii a pokřivil právní stát, když nám cokoli navrhuje, tak tomu prostě a priori nevěříme a a priori tomu nemůžeme věřit, protože pochopte - jste nedůvěryhodná osoba.
Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, za výbor pro bezpečnost navrhuji zpravodajem tisku číslo 30 pana poslance Václava Klučku.
Omlouvám se, beru zpět. Zahajuji tímto hlasování. Tím hlasování končím.
A rovněž zajišťuje soulad právní úpravy s hlavou III schengenského hraničního kodexu. Protože já očekávám velmi intenzivní diskusi především nestátního sektoru, neziskových organizací, týkající se práv cizinců při zaměstnávání v České republice, tak se docela těším na toto projednávání.
Děkuji, pane poslanče. Otevírám tímto obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní Soňa Marková, poslankyně.
Děkuji za slovo. Už proto není vhodné, aby takto významný zákon nebyl projednán Poslaneckou sněmovnou ve standardní proceduře a aby byl schválen hned v prvním čtení. Jak vyplývá již z názvu této směrnice, upravuje dvě základní oblasti, totiž způsob, jakým bude toto jednotné povolení pro pobyt a práci vydávat, přičemž smyslem směrnice bylo celý proces zjednodušit či zmírnit byrokracii, a za druhé práva, která musí být držitelům tohoto jednotného povolení přiznána. První oblast navrhuje Ministerstvo vnitra České republiky řešit vydáváním tzv. zaměstnaneckých karet, a to za podmínek, o kterých je nutné diskutovat. Jedná se totiž o zcela nové nastavení systému pracovní migrace cizinců do České republiky. Současně se jedná o další rozšíření moci úředníků Ministerstva vnitra České republiky, kteří nově budou rozhodovat nejen o pobytových věcech, nýbrž také o tom, jakou konkrétní práci budou cizinci smět v podnicích vykonávat, což může znamenat další významnou administrativní zátěž. Skutečnost, že vládní návrh je v rozporu se směrnicí, marně vládě připomínali i veřejný ochránce práv a zmocněnkyně pro lidská práva. Vládní návrh je i v rozporu s elementární spravedlností. Ačkoli totiž cizinci stejně jako ostatní zaměstnanci odvádějí příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, v případě ztráty zaměstnání z těchto systémů nemohou čerpat. Tato situace je nespravedlivá vůči všem pracujícím cizincům, ovšem obzvláště skandální je v případě cizinek, které otěhotní, a z tohoto důvodu jim zaměstnavatel neprodlouží pracovní smlouvu. Tyto cizinky si pak musejí porod a související poporodní a novorozeneckou péči platit samy. Při projednávání zákona je třeba a je vhodné vyřešit problém komerčního zdravotního pojištění cizinců jako celku, nikoli tedy pouze ve vztahu k pracovním migrantům a jejich rodinným příslušníkům, jak to požaduje směrnice. Z odkládání řešení přitom profitují pouze komerční pojišťovny a ostatní obchodníci se zdravotními pojistkami, zatímco naopak tratí veřejné rozpočty a zdravotnická zařízení.
Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že jsme komisi ustavili, stanovili jsme i počet jejích členů.
Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny. Otevírám podrobnou rozpravu, i tu končím a předkládám návrh na usnesení: Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat. Otevírám všeobecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Také nikoho nevidím, i tuto podrobnou rozpravu končím. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat. Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací Nejdříve návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací. Počty členů těchto stálých delegací jsou určeny jednacími řády nebo vnitřními předpisy jednotlivých meziparlamentních organizací. Poslanecká sněmovna musí stanovit počty poslanců v jednotlivých stálých delegacích. Ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pět poslanců, z toho čtyři se statutem člena a jeden se statutem náhradníka. Ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy bylo deset poslanců, z toho pět se statutem člena a pět se statutem náhradníka. Ve stálé delegaci Parlamentu do Středoevropské iniciativy bylo pět poslanců, z toho tři se statutem člena a dva se statutem náhradníka. Navrhuji tedy přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Písemnou přihlášku do rozpravy nemám. Kdo je proti? Je to
Vážení kolegové, vážení členové vlády, dámy a pánové, dobré odpoledne. Tyto písemné návrhy prosím doručte dnes do 19 hodin tajemnici volební komise paní Jitce Václavíkové do sekretariátu volební komise.
Ale omlouvám se, protože vidím, že jsem nestačil vás všechny odhlásit. Prohlašuji tedy hlasování číslo 27 za zmatečné. Všechny jsem vás odhlásil, požádám vás o novou registraci. zahájím hlasování pořadové číslo 28 a ptám se, kdo je pro, aby pan kolega Kasal byl zpravodajem pro tento tisk. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane předsedo, vážená vládo, ne že by bylo mým zvykem opravovat pana ministra nebo pány ministry, ale pane ministře, vy jste řekl "institut přechodného souhlasu", a to je špatně. Je to "institut předchozího souhlasu". Jenom pro upřesnění, abychom tady potom nehlasovali o něčem, co neexistuje.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Ale to už je v obecné rozpravě. Pan poslanec Leoš Heger.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Je potřeba říct, že to není první možnost, kterou naši pojištěnci budou mít, protože už nyní přímým nařízením Evropské unie existuje možnost, aby občané čerpali péči v zahraničí, pokud k tomu dají naše pojišťovny svolení a pokud jsou splněny předpoklady hlavně toho typu, že péče u nás není dostupná a ten pacient ji potřebuje. Směrnice vzbudila velikou diskusi. Nakonec se odborné názory spojily v jeden, že to riziko velmi pravděpodobně hrozit nebude, ale že ho je potřeba poctivě monitorovat. Já tedy doporučuji, abychom tu novelu schválili.
Děkuji panu poslanci Leoši Hegerovi a ptám se, kdo další do rozpravy. Pan poslanec Rostislav Vyzula, předseda výboru pro zdravotnictví. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy, proto rozpravu končím. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím, jiný návrh není. Přistoupíme k hlasování, a to hlasování pořadové číslo 29, které jsem zahájil. Hlasování pořadové číslo 29, z přítomných 157 pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat.
My jsme o tom dlouhodobě diskutovali nejenom se současným panem ministrem, ale především na výboru pro obranu. Je nutno si uvědomit, že po jejich odstranění ze struktury armády nelze jejich funkce v plném rozsahu přenášet na vojenské útvary a vojenská zařízení. Problematika použití vojenských útvarů pro plnění humanitních úkolů civilní ochrany je podle mě řešena chybně a celou věc je nutno upravit.